Z českých poslanců jsem to já, činím tak velmi ráda. Osobně by mi to mohlo být už jedno, protože se to nebude samozřejmě retroaktivně aplikovat, ale do budoucna si myslím, že je to velice škoda. Navíc jsme se bavili o určitých oborech zejména v oblasti medicíny, kde by přijetí této smlouvy mohlo ohrozit garanci našich oborů i opačně oborů na Slovensku špičkovými profesory a docenty. A jenom jako právník bych si dovolila poopravit informaci svého pana kolegy ministra Chládka, pokud jde o závaznost memoranda. Memorandum je vždycky nezávazné. Není součástí dokumentu, nemusí se k němu přihlížet. Takže dobře. Právně závazné není, to všichni asi víme, ale hlavně ten současný návrh umožní různý nejednotný výklad, což si myslím z toho ryze juristického pohledu je velmi špatnou vizitkou nebo by bylo velmi špatnou vizitkou jakékoli Poslanecké sněmovny, která by na takový návrh šla.
Děkuji.
Dobré poledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámila s důvodem, který mě vedl k tomu, abych podpořila negativní stanovisko k této smlouvě, které jsme taky vyjádřili v usnesení školského výboru. Nová smlouva, která je nám předkládána, neobsahuje uznávání rovnocennosti akademických hodností docent a profesor do budoucna a pravděpodobně ani diplomy například o udělení titulu doktor práv, přičemž o tomto předkládací zpráva mlčí. Problematickým zůstává i ustanovení článku č. 13, ze kterého jasně nevyplývá, jakým způsobem se bude postupovat v případě osob, které tyto hodnosti získaly v období od rozpadu Československa do ratifikace nové smlouvy. A teď už k tomu zmíněnému memorandu, které tady několikrát bylo zpochybněno z hlediska regulérnosti a uznávání. Čili opakuji. Právní závaznost memoranda jako pramene mezinárodního práva veřejného je značně pochybná. Chtěla bych jenom připomenout, že školský výbor 29. května nedoporučil vyslovit souhlas, a pokud byly nějaké pochybnosti nebo potřeba vytvořit novou smlouvu, mělo Ministerstvo školství od konce května k tomu dostatek prostoru.
Neeviduji nikoho dalšího, kdo je přihlášen do rozpravy.
Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové.
Za druhé s tím, že v souladu s volebním řádem se jedná o volbu tajnou. Usnesení volební komise bylo pro informaci zasláno emailem všem předsedům poslaneckých klubů. Volební komise konstatovala, že je možno v souladu s volebním řádem přistoupit k tajné volbě.
Ano. Otevírám rozpravu. Mám do ní přihlášku pana poslance Milana Šarapatky. Pravděpodobně chcete oslovit kolegyně a kolegy ve svůj prospěch. Prosím.
Děkuji, pane předsedající. Domnívám se, že je potřeba s tím něco udělat a stát se platným členem a aktivním členem této organizace. To je také důvod, proč jsem se rozhodl kandidovat. Mám také doktorát z diplomacie, hovořím - abych se nemýlil - rusky, německy, anglicky, francouzsky, španělsky, indonésky, učím se italsky. Jsem připraven se činnosti Meziparlamentní unie aktivně účastnit.
Děkuji panu poslanci Šarapatkovi. Pan místopředseda volební komise to ohlásil. Můžeme tedy podle návrhu volební komise dál postupovat. Pane poslanče, máte slovo.
Protože se jedná o tajnou volbu, prosím, pane předsedo, abyste přerušil projednávání tohoto bodu a vyhlásil konání tajných voleb.
Jaký čas potřebujete?
Tak za tři minuty začneme vydávat volební lístky.
Ještě předtím, než přeruším jednání, konstatuji od 14 hodin omluvu, která došla předsedovi Poslanecké sněmovny, paní poslankyně Zelienkové.
Usnesení zahraničního výboru je následující.
V tom případě končím rozpravu a táži se, zda si chcete vzít závěrečná slova. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. A než přistoupíme k dalšímu, tak přečtu jednu omluvenku. Otevírám bod Opět poprosím, aby se ujal slova pan ministr vnitra Milan Chovanec.
Děkuji za slovo. Je to samozřejmě i boj proti porušování lidských práv, který je zpravidla realizován na mezinárodní úrovni, a to ve formě zločinného spolčení. Protokol je prvním závazným mezinárodním dokumentem, který obsahuje jak jasnou definici obchodování s lidmi, tak i výčet konkrétních opatření, jež mají smluvní strany přijmout za účelem boje proti této trestné činnosti. Zároveň protokol obsahuje opatření k zajištění pomoci obětem obchodování a jejich ochrany včetně ustanovení týkajících se jejich postavení v přijímacích státech a návratu do země jejich původu. Protokol je doplňkovým dokumentem k Úmluvě OSN proti národnímu organizovanému zločinu. Pokud jde například o mezinárodní policejní spolupráci, právní pomoc, vydávání, odpovědnost právnických osob a podobně, uplatní se úprava obsažená v úmluvě. V našem právním řádu dosud chyběla jednoznačná kriminalizace jednání spočívající v přijetí obětí obchodování s lidmi za účelem vykořisťování. Tímto byla odstraněna poslední překážka bránící ratifikaci této úmluvy. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane zpravodaji, a otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, v tom případě končím rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít závěrečná slova. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro s navrženým usnesením, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Z dnešního jednání Poslanecké sněmovny se od 14 hodin z osobních důvodů omlouvá pan poslanec René Číp. Opět požádám pana ministra Milana Chovance, aby se ujal slova.
Děkuji za slovo. Účelem této dohody je poskytnout potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci policejních orgánů obou států v boji proti všem formám trestné činnosti. Dohoda dále upravuje náležitosti žádosti o spolupráci, možnost odmítnutí spolupráce, úhradu nákladů, ochranu osobních údajů či utajovaných informací. Jde o standardní smlouvu.
Já vám děkuji, pane ministře.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát.
Dámy a pánové, TOP 09 od počátku upozorňovala na to, že tady může hrozit střet zájmů nevídaného rozsahu. A nevím, čemu se divíte. Už je to tady. Panu ministru Brabcovi. A pan premiér nepovažoval za nutné ani na mimořádné schůzi ani při jiné příležitosti tady říci, jak si představuje řešení problémů, které se tam navršily. Ne v minulosti, ale teď. My jsme napadali a připomínali aktuální problémy, které tam vyrobil pan ministr Prachař. Jste schopen tady garantovat, že se tak nikdy nestane?
Děkuji za slovo. Já budu velmi stručný. Ještě v reakci na pana ministra životního prostředí.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Paní poslankyně Němcová. Do rozpravy, nebo s návrhem usnesení? Do rozpravy. Prosím, paní poslankyně Němcová, máte slovo.
Já bych se pravděpodobně vešla i do faktické poznámky, ale chtěla jsem pouze reagovat na to, co zde řekl pan kolega Faltýnek. Má interpelace v žádném případě nebyla směřovaná proti tomu, co jste dělali před vstupem do politiky. Mně se neomlouvejte, já tady poukazuji na to, ani jsem nežádala ničí omluvu. Argumentovala jsem výstupy z Evropské unie. Argumentovala jsem komentáři z novin. Argumentovala jsem také vašimi vzájemnými přestřelkami, které jste si v rámci koalice sdělovali v médiích. Tam já to riziko spatřuji. Tady evidentně dochází k tomu, že svobodná soutěž má už jiné parametry, než na které jsem byla zvyklá ve chvíli, kdy jsem vstupovala do politiky já sama, a kde tato rizika opravdu neexistovala. Proto o nich mluvím.
Děkuji paní poslankyni Němcové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Volný, po něm pan předseda Faltýnek.
Děkuji, pane předsedající, vládo, kolegové. Já nemůžu nereagovat na projevy paní kolegyně Němcové a pana Stanjury, prostřednictvím pana předsedajícího. Na co my si to tady hrajeme? Vy tady tvrdíte, že do vlády a do ministerstev by měli chodit jenom političtí matadoři? Nebylo by taky rozumné zakázat lidem z Agrofertu chodit k volbám? Co to tady děláte za kastaci? My přece chceme, aby tam byli schopní, pracovití, poctiví lidé. A jestli jsou deset let v nějaké politické straně, nebo jsou nestraníci, ale jsou profíci, o to by nám přece mělo jít. Já jsem úplně zděšen tím, co tady dneska slyším.
Děkuji panu poslanci Volnému. Nyní pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane poslanče. Po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát.
Kolegyně, kolegové, já jsem neměl v úmyslu jít do nějakých osobních napadání nebo útoků. Já jsem jenom reagoval na to, co tady zaznělo od kolegyně Němcové a pana Stanjury.
Vzhledem k tomu, že udeřila jedenáctá hodina, přerušuji tuto interpelaci. Prosím, máte slovo.
Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Bod 52, sněmovní tisk 296, vládní návrh zákona o zaměstnanosti, a bod 49, sněmovní tisk 277, návrh zákona, kterým se mění zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci. Tolik tedy moje návrhy.
Dalším přihlášeným je pan poslanec Herman, pan ministr. Prosím, máte slovo.
Takže navrhuji stažení tohoto bodu z programu této schůze.
Dále registruji přihlášku pana poslance Klána.
Dovolte mi, abych zde přednesl dva návrhy na změnu schváleného pořadu schůze.
Děkuji. Dobrá, táži se pana poslance Klána, zda chce opravit svůj návrh. Nevidím tady žádnou námitku. Proti? Konstatuji, že návrh byl přijat. Nyní se budeme zabývat druhým návrhem pana poslance Sklenáka a to je zařazení bodů 71, 52 a 49 na dnes po ústních interpelacích. Proti? Konstatuji, že návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro předložený návrh.
Vy jste z toho Česka, kde se rozkrádají evropské peníze... Přátelé, víte, jak mně bylo? Já jsem to zažil na vlastní kůži a bylo mně stydno.
Děkuji panu poslanci Faltýnkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát.
Děkuji za slovo. Já do Bruselu nechodím, tak nevím, jestli bych se tam styděl, nebo nestyděl. Tak nevím, jestli se mám stydět dneska víc. Ale o to nejde. Koukejte už také na současnost a budoucnost. Ty nějak má řešit. Ale vy fatálně selháváte ve věcech aktuálních.
Děkuji panu poslanci Laudátovi. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy.
Musím předpokládat samozřejmě jako realista, že toto usnesení nebude přijato. To je normální možnost při hlasování. Státního managementu myslím. A ten další okruh se bude týkat přesné výše finanční, tedy čerpání dotací a obchodu se státem, se společností Agrofert. Takže pokračovat v tématu budeme, ať už rozhodnutí Sněmovny na tuto interpelaci bude jakékoli.
Já zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh usnesení nebyl přijat. Děkuji panu premiérovi i paní poslankyni.
Každý tu věc cítíme jinak. Neberu to fatálně, je to nakonec přirozené. Rozumím i tomu, že pan premiér je vázán koalicí, která mu neumožňuje působit tak, aby si ji pohněval nebo rozbil. Chci mu poděkovat za odpověď, kterou jsem dostala. Svou interpelaci jsem posílala 2. června, tak jako tu předchozí. V řádné době jsem dostala od pana předsedy odpověď. Děkuji vám tedy, pane předsedo vlády. A k tomu nejúčinnější metodou je používání odposlechů. Nejvíce případů úniku informací v tomto roce bylo prošetřováno u Policie České republiky a to bylo celkem 142 případů.
Nechci samozřejmě vyhrocovat situaci, ale musím říct kvůli pořádku několik věcí. Já si je skutečně pamatuji. Já souhlasím i s vysvětlením pana premiéra. Když jsem se stal nepohodlným, že jsem si dovolil kritizovat veliký korupční skandál, tak o mně Česká televize natočila pořad, dle kterého jsem měl zabít pacienta, protože jsem nevyjel od jednoho případu ke druhému. Mně to málem rozvrátilo rodinu, byl soud, nezávislý soud, ze kterého jsem měl velmi smíšené pocity a samozřejmě jsem ho prohrál. Takže mi nikdo nemusí říkat, co to je mediální lynč.
Registruji dvě přihlášky. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Vážené kolegyně, kolegové, chápu paní kolegyni Němcovou, že chce žít v demokratické svobodné společnosti. To chceme žít všichni. Vybudovalo se tady něco, čemu Američané říkají crony capitalism, kumpánský kapitalismus. A to je to, co ti lidé, kteří potom vás nevolili, prostě nechtěli. A my to nechceme také. My to nechceme.
Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Němcovou.
Ano, není to jednoduchá debata. Pokud jde o pana poslance Zlatušku, já jsem prosím ničím nemanipulovala, já jsem tady jasně řekla, že čtu text, který není mým textem, že čtu článek, který zveřejnil pan Bohumil Doležal. Já s tímto článkem naprosto souhlasím, ty teze jsou mi blízké, ale nebyla to žádná manipulace. Řekl: "Spravedlnost je matematikou humanity."
Nyní mám zde dvě faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
To bude jenom velmi krátká reakce. Přece byste tomu nevěřila. Tady došlo totiž k tomu, že ti lidé se opravdu za naši svobodnou a demokratickou společnost, jakou jsme tady měli v posledních, já nevím, deseti letech, začali stydět. To, že jsme měli někde - aby tady chtěly žít naše děti - to nebylo proto, že bychom si to vymysleli. Kdo se s těmi mladšími lidmi stýká, ať jsou to moji kolegové v práci, tak ti vám opravdu řekli, že tady prostě žít nechtějí. Že tady žít nechtějí a že radši půjdou někam do zahraničí, protože se za tu zemi styděli.
Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Pěkné dopoledne. Nechtěl jsem původně vůbec do té debaty vstupovat. Takových soubojů jsem zažil mnoho. Občas jsem v nich prohrál, občas jsem v nich vyhrál. Tito lidé, kteří pro mě symbolizovali to, jak tato politická strana nemá vypadat, se velmi často chlubili svými byznysovými kontakty. Jmenovali nejrůznější jména. Jméno Andrej Babiš mezi těmito jmény nikdy nechybělo. Bylo to vždycky jméno, které bylo součástí oné šedé zóny těchto lidí.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu s faktickou paní poslankyni Němcovou.